Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás pouze ve stručnosti seznámil s obsahem novely zákona o živnostenském podnikání, kterou právě projednáváme ve třetím čtení. Návrh novely zákona také vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí poskytování informací ze živnostenského rejstříku formou hromadných souborů, tzv. sestav, s aktuálními, veřejně dostupnými údaji podnikatelů. Hospodářský výbor jako garanční výbor doporučil návrh zákona k projednání do závěrečného třetího čtení a k jeho schválení. K návrhu hospodářský výbor uplatnil pozměňovací návrhy, které mají pozitivní dopad na navrženou novelu, protože zpřesňují pravidla pro vydávání sestav ze živnostenského rejstříku.
Děkuji, panu ministrovi Jiřímu Havlíčkovi za jeho úvodní slovo.
Děkuji za slovo. Omlouvám se teď za to krátké zaváhání. Přiznávám se bez mučení, že jsem byl přichycen na holičkách. Zabral jsem se do práce a nedával jsem pozor. Podklady teď už mám u sebe k dispozici.
Dobře, děkuji. Má někdo připomínku k proceduře hlasování? Není tomu tak. Ptám se, kdo souhlasí s procedurou hlasování. Procedura byla schválena. Prosím tedy o postup, který byl schválen. Pane předsedo, máte slovo.
První tedy bude hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A. Jsou to návrhy z hospodářského výboru.
Dobře. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Přece naše praprababičky a prapradědečkové možná neuměli číst, asi uměli nějaké počty, ale věděli, že na sebe mohou brát pouze ty povinnosti, které jsou schopni a ochotni splnit. A o tom to přece je!
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já pak asi ještě vystoupím v běžné diskuzi, ale chci zareagovat na kolegu Blažka. Nevím, jak jsou spolu domluveni, ale enormní zájem Bankovní asociace na tom, aby zůstal stávající stav, jsem zaregistroval. A chtěl bych tady poděkovat už nepřítomnému panu vicepremiéru Bělobrádkovi, že to zmínil, že to riziko by měli nést i ti poskytovatelé.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi i za dodržení času k faktické poznámce.
Přece nikdo nenutí nikoho, aby si ten úvěr vzal. To nejsou nijak dramatické částky. Takže nemůžeme vždycky říct jenom ten nešťastný případ, a jsou takové případy, kdy lidé spadli do dluhové pasti bez vlastní viny. Nechci mluvit o spotřebních úvěrech. To je přece dobrá investice, pokud to někdo udělá.
A jak asi chceme někoho učit finanční gramotnost, když všichni ministři financí za posledních 20 let v dobách dobrých říkali "můžeme utrácet ještě mnohem víc"?
Nyní faktická poznámka pana poslance Zdeňka Soukupa, připraví se pan kolega Fiedler.
Ale já jsem chtěl reagovat na pana Stanjuru. A kdo si myslíte, že to zaplatí, když se jim obstaví účet? Ti už s tím přímo počítají, ti to mají zakalkulováno v podstatě do svých rizikových projektů a do ztrát.
Děkuji panu poslanci Soukupovi. Nyní pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Marek Černoch a poté pan poslanec Jaroslav Holík.
Já samozřejmě souhlasím s kolegou Stanjurou. To, co tady říkal pan poslanec Stanjura, s tím já souhlasím. Jestliže je člověk, který má deset exekucí za to, že nezaplatil za městskou dopravu, pardon, je to pitomec. Na tyhle lidi já necílím tím svým návrhem. Já cílím na ty, kteří jsou likvidováni.
Všechny výbory doporučily návrh zákona schválit.
Já vám také děkuji a otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Není tomu tak, pan zpravodaj také ne, případně pan poslanec Laudát a poslanec Klán jako zpravodajové? Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Tolik celá procedura.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury, tak jak byla přednesena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro návrh 111, proti nikdo.
Takže nejdříve budeme hlasovat návrh C, to je návrh rozpočtového výboru, aby malé obce nezpracovávaly výroční kontrolní zprávu. Kontrolní výbor doporučuje.
Kdo je proti návrhu? Přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.
Výbor nedoporučuje.
Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat.
Stanovisko výboru - nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Můžeme pokračovat.
Zrušuje se pověření Ministerstva financí vydat vyhlášku samo sobě. Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat.
Výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut.
Výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut.
Proč to blokovat? Ve vztahu k EET je to úplně bezproblémové. Ta aplikace vám pošle fakturu, která má IČO, která má jasné parametry. Je bezproblémové z toho dát i tu účtenku o EET. Já jsem během posledních tří let, a využívám i taxislužbu, použil různé typy dopravy. A abych tomu trochu porozuměl, tak jsem si samozřejmě stáhl i tu aplikaci Uber, takže mohu to porovnat. Tím nechci říct, že jsou taxikáři všichni stejní. Já myslím, že většina je poctivých, dobrých. Ale jsou tam prostě výjimky. Měl normálně to označení taxi, byl rozsvícen. To znamená, že pro nikoho nejel. Také se mi stalo to, kupodivu, i když se říká, že už to nefunguje, že ten taxikář měl tzv. turbo. Toto všechno odpadá u těch zbývajících dvou. V druhém případě máte možnost přímé kontroly prostřednictvím GPS, která vám ukáže, kolik jste skutečně ujeli. Tam neexistuje, že by vás ten člověk prostě vozil po ulicích, aby najel kilometry nebo aby tam měl upravený taxametr. A o tom je ten spor. Navíc je to výhodné i pro toho přepravce, protože on vidí, vy jste v té aplikaci registrováni, s kým jedete, a naopak on vidí, koho veze. Ten taxikář ví, koho poveze. Tady mu to zobrazí. A naopak, i vy tam máte zpětnou vazbu. Abych nekončil úplně vážně. Ale abych to trochu odlehčil. Proč to tady zavádět? Dokonce v tom se nechají posílat esemesky. Ale zvažte prosím, je tady určitá nová věc.
Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna.
Podvýbor pro dopravu se touto situací zabýval. My musíme řešit jako poslanci situaci všech taxislužeb. Čili to, že přišla nová technologie do problematiky taxi, vytváří novou platformu. My s ní počítáme, my nejsme sto let za opicemi. Je to taxislužba. Nejsme proti novým technologiím. Nicméně respektují český právní řád a české právní normy.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.
Já jenom zopakuji, a teď to proboha není míněno nějak špatně, si vzpomenu, když byla poslední kampaň, tak u nás na jižní Moravě kandidoval pan ministr Stropnický a všude byly billboardy: rovná pravidla pro všechny. Když mluvil kolega Zemek o tom, že by se možná některé věci, pokud se týká koncese a zisku té koncese, mohly třeba v uvozovkách změkčit, já proti tomu nejsem.
Další faktická poznámka, pan poslanec Kučera. Po něm pan poslanec Zemek.
A skutečně chci odmítnout to, že tady se dělá zákon pro jednu firmu. To je skutečně velmi špatně pochopeno. A tady já to jednoznačně kladu za vinu Ministerstvu dopravy, že ten problém se objevil, v uvozovkách, až ve chvíli, kdy se tady objevila novela zákona o silniční dopravě. Tím nemyslím nějakými pracovními skupinami nebo nějakými semináři. Na to jsme měli být připraveni legislativně v okamžiku, kdy ta novela sem putovala.
Informace došla. Jeden argument, jeden údaj. Dopady pro stát. To, co vy se snažíte zachovat v tuto chvíli, aby 5 % exekutorských úřadů, které ovládají 80 % vymáhaných částek. Já jsem proti.
Teď se konečně dostalo na kolegu Marka Bendu, který je řádně přihlášen do rozpravy.
První poznámka se týká přítomnosti či nepřítomnosti opět ministra spravedlnosti. Jestli si vzpomínáte, tak ve středu mi tady vykládal, jak strašně rád chodí do Sněmovny a jak je tady dneska nejčastějším hostem, že ho to tu opravdu začalo bavit a že opravdu na příští volební období, až bude zvolen v Praze, tak se mimořádně těší. Vím, že je to poslanecký návrh. Ale nepochybně ten, koho by to mělo zajímat nejvíce, je ministr spravedlnosti. Nijak ho zde dneska nevidím. Ale skutečné řešení žádné. Dneska to vypadá, že ho všichni schválí. Systémové řešení. No tak vidíme, kolik nám komplexních, nových, lepších, systémových řešení přinesl. Musíme projednat návrh, který tady kolegové z komunistické strany mají tři roky, a teď ho tedy konečně slavně schválíme. Tak to je první teze. Druhá teze, která se týká oné slavné teritoriality. To znamená, nejsem viníkem toho, jak byly exekuční úřady tady založeny, jakým způsobem vznikaly. Myslím, že ta představa byla opravdu jiná, ne toho, že vzniknou tyhle gigantické úřady. Každý ministr přináší opakovaně... Ano, exekutorská komora si odhlasovala, že chce teritorialitu, protože je tam víc těch malých proti těm velkým, a ty chtějí přerozdělení. Ti chtějí přerozdělení a ti chodí a říkají: Přerozdělte nám ten trh. Bude to tak spravedlivější. Každý si budeme vymáhat bez ohledu na to, jestli je někdo schopný, nebo neschopný, vymáhá spravedlivě, nebo nespravedlivě, dělá chyby, nebo nedělá chyby. To všechno jsou věci, které by měly být postihovány jiným způsobem než teritorialitou. Budete mít prostě smůlu, jestliže bydlíte v okrese, kde je schopný nebo neschopný, zlý nebo spravedlivý, nemáte žádnou šanci. To si myslím, že říct, že to je exekuční lobby, jak řekl kolega Karel Fiedler, kterého si jinak hluboce vážím, tak exekuční lobby lobbuje právě za teritorialitu. Jejím zájmem je a usnesením exekutorské komory je: prosaďte teritorialitu. To je druhá teze. Tak já jsem velmi opatrný. Nebudu pro to hlasovat. A dokonce se odmítám zavazovat, že do příštího volebního období, kde věřím, že budeme v mnohem silnější sestavě a že to budeme my, kdo bude sestavovat vládu a tvořit vládní programy a prohlášení, tak ani tam se nehodlám zavazovat, že by teritorialita byla řešení. Ano, jsou věci, které řešeny být mají.
Eviduji přihlášku pana ministra, který potom chce přednést k proceduře ten svůj návrh.
Dámy a pánové, výbor se sešel 29. června a doporučil v podstatě velice jednoduchou proceduru hlasování.
Nyní pan ministr se svým protinávrhem procedury.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Jedním okem koukám na legislativu, jestli je to v pořádku, takový postup.
Vzhledem k tomu, že jsem mačkal a mačkal a nic se nedělo, tak bych poprosil, abychom to mohli opakovat.
Pan ministr upřesní svou námitku.
Tak já tu námitku beru zpátky.
Pane zpravodaji, prosím, pokračujeme dál.
Stanovisko souhlasné.
Kdo je proti? Přihlášeno 135 poslanců, pro 131, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám rozpravu, ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nevidím nikoho, že by se hlásil z místa, rozpravu končím.
Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor na svém 54. zasedání 13. června 2017 a doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh procedury: Hlasovat návrhy technických úprav, ty však nebyly předloženy.
Nikdo v Evropě, nikdo ve světě si s tím pořádně neví rady. Tudy vede cesta, jak to narovnat. To mi připadá opravdu velký rozdíl. Rozhodně v tuto chvíli si myslím, že tady by se s tím mělo něco dělat. Protože takto to opravdu nejde. Ten problém tu je nadále. Myslím si, že to je úkol pro Ministerstvo dopravy, případně i pro jiné ministry, kterých se to bude dotýkat legislativně.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, a pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan navrhovatel ani pan zpravodaj nechce závěrečné slovo.